Nebudu to rozvádět teď do dalších podrobností. Pan ministr byl tehdy náměstkem, paní kolegyně Valachová byla tehdy ministryní školství. Já opravdu nerozumím. Pokud nebyl nebo není to takový problém, tak nevím, proč ho tady řešíme takovýmto způsobem. Já bych byl moc rád za nějaká přesnější data. Ono tady z vystoupení pana ministra... Tohle je to řešení, zaplatit učitele. A já se neobávám, ani chvíli se neobávám, že bychom řešili, když budou učitelé adekvátně ohodnoceni, nedostatek učitelů. Vrátí se ti, kteří odešli právě z důvodu, že byli mizerně placeni a nedoceněni, a noví rádi na ty fakulty nastoupí. A vzorů máme víc než dost po Evropě. Takže opravdu řešíme spíš regionální než celostátní problém a myslím si, že by se na to mělo jít jinak. Prostě mě zajímá, co bude, když si to nedoplní. My pořád narážíme na problém inkluze. Také mě mrzí jedna věc. A o tom, co se tam jak změnilo nebo na co se soustředit.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil z několika důvodů, které zde vysvětlím, krátce reagovat a nesouhlasit se svým ctěným kolegou, místopředsedou zemědělského výboru Petrem Bendlem. Víte, samozřejmě ta hlavní debata proběhne v zemědělském výboru, který je garančním výborem tohoto tisku, nicméně jenom pro vysvětlenou. Mám tím na mysli brambory, cibuli, mléčné výrobky a v podstatě všechno to, co lze vypěstovat nebo vychovat v mírném pásmu, ve kterém se naše země nachází.
S faktickou poznámkou vystoupí nejprve pan poslanec Válek, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl.
Nelze nezdvihnout. Těším se moc na ten zemědělský výbor. Opakovaně jsme se o tom bavili. Nechápu, proč musí být kamionová doprava podporována.
Pan poslanec Petr Bendl, faktická poznámka. Připraví se pan poslanec Radek Holomčík.
Děkuji za reakci předsedovi zemědělského výboru panu Faltýnkovi. To mně přijde absurdní. My se - a dohodli jsme se na tom i tady ve Sněmovně - budeme bavit o společné zemědělské politice.
Nyní vystoupí pan poslanec Radek Holomčík, po něm pan předseda Faltýnek, po něm pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.
A stejně jako moji předřečníci úplně tenhle způsob nepokládám za správný. Já jsem si to vyslechl, mám pocit, že jsem tam tehdy snad byl jediný člověk, který nepodporoval tuto myšlenku, a položil jsem tam dotaz, jestli jsme si jistí, když chceme dělat takovouhle politiku kladivem, že jsme vyčerpali všechny normální způsoby, jak zemědělce podpořit, jak jim snížit náklady, jak jim zjednodušit přístup na trh, a odpověď jsem nedostal. A já se na tu debatu těším.
Tím jsme se vypořádali se všemi doplňujícími návrhy k pořadu schůze a budeme hlasovat pořad této schůze jako celek. Kdo je pro schválení pořadu této schůze? Návrh byl přijat. Já vám všem moc děkuji, schválili jsme program nadcházející 72. schůze a budeme pokračovat dle pořadu. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, zachovejme důstojnou atmosféru tohoto shromáždění. Máte slovo, paní ministryně.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Návrh představuje naplnění požadavku na rozšíření institutu paušální daně, který je jedním z bodů programového prohlášení vlády. Do paušálního režimu mohou vstoupit poplatníci, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti nepřevyšující 1 milion korun, to znamená, nejsou plátci DPH. Senát návrh zákona vrátil s pozměňovacím návrhem týkajícím se zákona o rozpočtovém určení daní.
Děkuji za pozornost.
V krátkosti ho odůvodním. Bohužel pravidlem obchodní inspekce, která přichází, je, když přijde na kontrolu, tak nezjistí jeden přestupek, ale zjistí třeba dva tři přestupky a zahájí společné správní řízení. Tolik k objasnění mého pozměňovacího návrhu. Děkuji.
Děkuji.
Děkuji vám. Je to pozměňovací návrh, který se týká trhu s českými potravinami.
Hlásí se prosím ještě někdo do podrobné rozpravy? Zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě nikdo nemá. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli rozhodovat hlasováním, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu. Na řadě je bod číslo Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hlavní záměr tohoto návrhu zákona spočívá v řešení palčivého problému našeho školství, a to nedostatku učitelů. Co se týká kvalifikovaných učitelů a jejich zapojení, konkrétně třeba v Karlovarském kraji, ten podíl nekvalifikovaných učitelů je poměrně vysoký. A to, co přináší tento návrh zákona, je podpora začínajících učitelů. Ta potřeba novelizace zákona o pedagogických pracovnících vyplývá z toho mimořádného šetření, o kterém jsem mluvil, a Ministerstvo školství to provedlo s tím, že pár faktů na začátek, na zopakování. Relativně nižší je u učitelek mateřských škol, tam přesahuje 45 let. Například v Karlovarském kraji je tento podíl, jak už jsem zmiňoval, téměř dvojnásobný, podobně pak i ve středních Čechách. V Praze jde o každý desátý úvazek. Naprosto naplacato. Situace je vážná. Tento zákon, a chci to tady připomenout v rámci druhého čtení, by měl být přijat i pedagogickými fakultami. A jejich částečný odpor nechápu, protože pokud poskytují významně lepší - a já věřím, že ano díky intervencím, které jsme tam z evropských fondů i národních prostředků dali - významně lepší vzdělávání, než můžete získat přes tzv. doplňující pedagogické studium, tak se pedagogické fakulty nemají čeho bát.
Zpravodajem výboru je pan poslanec Lukáš Bartoň. Prosím, pane zpravodaji, informujte nás o projednání návrhu ve výboru.
Děkuji za slovo. Školský výbor tento sněmovní tisk projednal a přijal k němu tři pozměňovací návrhy. Tolik ke školskému výboru.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu.
Já bych rád poděkoval školskému výboru za přijetí pozměňovacího návrhu o studiu pedagogiky a zároveň bych rád podal ještě několik pozměňovacích návrhů. První pozměňovací návrh se vztahuje k platům pedagogických pracovníků.
Vážené dámy a pánové, ten pozměňovák, který bych vám ráda představila, je velmi jednoduchý. Proto je záhodno a z praxe potvrzeno, že je dobré tohle ustanovení vyškrtnout, nahradit ho obecnějším a také tu humanitární pomoc umožnit poskytovat širšímu okruhu právnických osob, přičemž stále platí, že kompetence určit tyto osoby bude stále náležet Ministerstvu zemědělství.
Pan poslanec Petr Bendl, připraví se pan poslanec Jiří Běhounek. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já se snažím tyto dvě věci oddělit, protože jsou podle mě v praxi oddělené a není možné z těch, kteří prodávají, se k nim chovat v parametrech jakoby k výrobcům. Žádná třetí osoba už by si propagaci v tomto duchu neměla podle mého hlubokého přesvědčení dovolit.
Nyní je na řadě v obecné rozpravě pan poslanec Jiří Běhounek, připraví se paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím máte slovo.
Jedná se o nikotinové sáčky bez obsahu tabáku, které se postupně dostávají do prodeje a nejsou regulovány, protože některé státy - Estonsko, Švédsko a Dánsko - už tuto regulaci připravují. Jedná se samozřejmě o nikotinové sáčky, které obsahují minimální množství nikotinu, přesto však jako návyková látka je v tomto případě dlužno říci, že by bylo velmi dobře ji regulovat.
Na řadě je paní poslankyně Jarošová, připraví se pan poslanec Kott. Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, jsem velmi ráda, že dnes projednáváme tento zákon ve druhém čtení. Jak potravinová soběstačnost, tak potraviny druhé jakosti jsou jedním z nejdůležitějších témat, jelikož neustále bojujeme se špatnou kvalitou potravin, co se k nám dováží. Myslím si, že kromě vlastních bezpečnostních sil a ochrany hranic není nic důležitějšího. Nejprve se zmíním o potravinách druhé jakosti na našem trhu. Tato novela totiž zakazuje uvádět na český trh potraviny označené stejně s potravinou prodávanou v jiném státě Evropské unie, pokud má jiné složení nebo vlastnosti. Pokud bude složení odlišné, musí to být na první pohled poznat v obalu, aby nás obal neuváděl v omyl. To nelze zdůvodnit žádnými důvody, jako že Češi mají jiné chutě a podobně. A ještě hůře, jakmile začne nějaká vážnější krize, což se právě stalo v souvislosti s koronavirem, může být zásobování ze zahraničí velmi zranitelné. Musíme více podporovat naše zemědělce a odbyt jejich výrobků. Ze zahraničí sem musí směřovat jenom tolik potravin, aby to neomezilo naše vlastní zemědělství. Jejich podíl SPD stanovuje na 55 % v roce 2022 s tím, že v každém dalším roce se procento zvýší o 3 % až do roku 2028, kdy bychom měli dosáhnout minimálně 73% soběstačnosti. To logicky znamená, že mají celý rok a ještě něco se na další navýšení připravit. Ale věřte mi, že přesto budou křičet. Ale rozhodně to neznamená zdražení potravin, jak deklarují řetězce, je to přesně naopak. Nehledě na velmi dobrou kvalitu našich potravin. My tím navíc vyřešíme i dvojí kvalitu potravin a ještě podpoříme naše výrobce a pracovní místa, protože se jedná o potraviny, které jsme schopni si vypěstovat a odchovat sami, a jejich přesný seznam je součástí našeho návrhu. Novinkou je, že název česká potravina měníme na potraviny z krátkého dodavatelského řetězce. To je vlastně potravina vyrobená ze surovin, které pocházejí z území České republiky, žádný dovoz, žádná uhlíková stopa, ale přímo od našich dodavatelů přes prodejce na náš stůl.
My jsme hlasovali pro zkrácení lhůty jako konstruktivní opozice. Ale já jsem jenom konstatoval, že paní ministryně není schopna to prosadit, a to je pravda. Mě ty důvody úplně nezajímají. To je prostě důležité si říci. A já vždycky slyším od sociálních demokratů, jak ta koalice nefunguje, co všechno neprosadili a že je to špatně a jsou v menšině a nikdo na jejich slovo nedá. Moc dobře víte, že když něco hodně chce koaliční partner, tak si prosadí minimálně projednání. Já jsem ani nemluvil o obsahu toho zákona, ale že se tomu vůbec nevěnujete. Všechno hrozné!
Kdo je proti? Kdo je proti? Tento návrh přijat nebyl. O pevném zařazení již nebudeme rozhodovat. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu. Pan poslanec Klaus navrhuje zařazení nového bodu Ústavní dosah novely zákona o veřejném zdraví. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu Ústavní dopady nebo dosahy novely zákona o veřejném zdraví. Návrh přijat nebyl. Teď jsou zde čtyři návrhy pana poslance Grospiče. Nejprve žádá o zařazení nového bodu Informace o stavu České pošty podaná ministrem vnitra Janem Hamáčkem. Zahajuji hlasování. Návrh přijat nebyl. První bod odpoledního jednání. Ptám se, kdo je pro. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Kdo je proti? Děkuji vám. Stejně tak mezi námi vítám senátora Zdeňka Nytru, který nám přednese návrh Senátu. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Pane ministře, já vám dám hned slovo, ale nejdřív požádám sněmovnu o klid, tak abychom mohli návrh zákona projednávat v dostatečně důstojném prostředí. Prosím, pane ministře.
Musím říct, že už to posunutí účinnosti o rok samo o sobě je zásadním problémem pro Ministerstvo životního prostředí z několika důvodů. My jsme v nějakých dohodách s Evropskou komisí. Druhý problém je samozřejmě ten, že bychom o rok posunuli celou řadu velmi konkrétních předností, které ten zákon má z hlediska správné cesty a odklonu od skládkování. Stále významně ještě Česká republika skládkuje odpady. Chápeme, že ta legisvakanční lhůta je krátká. Počítáme s tím. Ale přesto přese všechno jsme přesvědčeni, že nenastane v žádném případě žádný kolaps v odpadovém hospodářství, jak někteří straší. A měli jsme souhlasné stanovisko i k některým technickým formulačním úpravám. Já tedy nesouhlasím s verzí, která přichází ze Senátu. A poprosím vás potom znovu o podporu té původní verze, kterou jsme tady schválili v Poslanecké sněmovně.
Děkuji panu ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi. Nyní požádám, aby se slova ujal senátor Zdeněk Nytra, který nám odůvodní rozhodnutí Senátu.
Zákon o evidenci skutečných majitelů by byl ve znění projednávaného zákona neúplný. Poslanecká sněmovna projednávaný návrh zákona schválila 1. října 2020, Senát jej však vrátil s pozměňovacími návrhy. V konečném důsledku by způsobil nelogické zapojení více orgánů a s tím spojené problémy při jejich vzájemné koordinaci. Došlo by rovněž ke snížení schopnosti posoudit daný případ ve všech jeho souvislostech. Dále obsahuje návrh na změnu velkých a malých rozpočtových pravidel a zákona o veřejných zakázkách. Jde o téma, které do návrhu zákona přibylo až v Poslanecké sněmovně na základě pozměňovacího návrhu Pirátů a které se Senát rozhodl korigovat. Pokud bych ale měla hodnotit obě verze, pak bych podpořila verzi načtenou v Poslanecké sněmovně, protože ta lépe povede k tomu, aby v evidenci skutečných majitelů podle připravovaného zákona o evidenci skutečných majitelů byly skutečně relevantní údaje, což je ostatně záměrem zmíněné AML směrnice. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní ministryni a prosím pana senátora Tomáše Goláně, aby se ujal slova. Děkuji a ptám se zpravodaje garančního výboru... Pan poslanec Volný se nechce vyjádřit. Takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se pan poslanec hlásí.
Děkuji za slovo. Takže ještě jednou prosím o podporu senátního návrhu.
Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Prosím, pane senátore.
Děkuji, pane předsedající. To znamená, že nebude stačit, že se podíváme do rejstříku, ale máme možnost skutečného vlastníka ověřovat podle skutečných statutárních listin a případně může ten, kdo poskytuje dotaci, žádat soud, aby byl rejstřík opraven, aby byla náprava v rejstříku provedena, a do té doby nemusí udělit dotaci. A já si myslím, že pokud tohle nesplníme, tak budeme znovu dělat novelu a budeme znovu muset tuto směrnici transponovat.
Děkuji a se závěrečným slovem vystoupí paní ministryně. Prosím, máte slovo.
Tak já jenom velice ve stručnosti. Já jsem ve svých názorech pořád konzistentní, to se dá dohledat i ve stenozáznamech. Dala jsem neutrální stanovisko jak na půdě Poslanecké sněmovny k této části, tak na půdě Senátu. Děkuji za pozornost.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Ale prosím vás, nechal jsem Parlamentní institut vypracovat tady tyto materiály. Jsou dostupné komukoliv, kdo má o to zájem - Příprava budoucích učitelů. Abychom měli tu komparaci, jaké jsou evropské trendy. A já chápu pana ministra Plagu, že říká, nemůžeme být hned jako Finsko. Ale přece my se tím Finskem zaklínáme. A přece chceme být jako Finsko. A dobře, tak Finsko je pro nás, to je tam někde až na stropě v tuhle chvíli pro nás. To, co je momentálně u nás v zákoně, to je v Německu, to je v Rakousku. Ne že by řekli tak kašleme na kvalifikaci, je nedostatek učitelů. Když je nedostatek učitelů, řeší se tou výjimkou. Takže prosím, tento materiál opravdu doporučuji k prostudování a k inspiraci. "Učitele na základních a středních školách nejde jenom v rámci nějakého krátkého výcviku připravit na to, že si stoupnou před třídu. Učitelé jsou spolutvůrci curricula. Je jim dána relativně velká míra autonomie a nesou část odpovědnosti za vzdělávací výsledky žáků. Proto je nutná příprava, která se opírá o pedagogické, psychologické, didaktické a oborové poznatky. Oboroví didaktici, kteří by měli mít hluboký vhled do těchto oblastí, a měli by tak být schopni takové vzdělávání realizovat, jsou na fakultách vzdělávajících budoucí učitele."